Určitě na to upozorním pana ministra zahraničí, aby se i této věci Ministerstvo zahraničí věnovalo.
Já děkuji.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, v úvodu vám dám hádanku. Proto mnozí mají ještě další zaměstnání. Na nich záleží, jak budou vzdělány naše děti a jak vzdělaná bude i naše budoucí generace. Je to český učitel. V českém školství pracuje přibližně 250 tisíc lidí. Nároky na ně se neustále zvyšují především s ohledem na probíhající inkluzi, připravovaný kariérní řád a další úkoly. Přitom jejich platy nerostou téměř vůbec. Navíc řada stávajících učitelů si hlavně kvůli nízkým platům začala hledat práci jinde. Odpověděl mi, že učit ho vždy bavilo a chtěl to dělat, ale dostává dnes vyšší plat jinde než jako učitel, a proto nebylo co řešit. Vážený pane premiére, myslím si, že se shodneme na tom, že vzdělání je jednou z nejdůležitějších oblastí, které se vláda musí věnovat. Za kvalitní vzdělání odpovídají především samotní učitelé, které je potřeba také zaplatit. Proto bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat, jak se vyvíjely platy učitelů v naší zemi, protože současný stav se mi zdá velmi nevyhovující. Má druhá otázka by pak směřovala na váš výhled do budoucna, tedy jak se budou vyvíjet platy učitelů v příštích letech. Děkuji.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Souvisí to s tím, že v uplynulých letech se odměňování pracovníků ve školství neodvíjelo nějakým rovnoměrným způsobem, neodvíjelo se v rámci nějakých systémových opatření, ale spíše to byly jednorázové kroky, jako například v roce 2011, kdy došlo k úpravě platových tarifů pro pedagogické pracovníky s cílem tedy zvýšit nástupní platy lidí, kteří přicházeli do školství. Já bych byl velice rád, abychom využili té současné situace, ve které se nacházíme. Máme nízkou nezaměstnanost. A v této situaci, když roste ekonomika, rostou daňové příjmy státu, tak je zde příležitost pro to, abychom napravili problémy v odměňování zaměstnanců veřejného sektoru tam, kde cítíme největší problém. Pro to, abychom mohli zajistit kvalitní vzdělávání, potřebujeme mít dobře připravené a motivované učitele. V současné situaci z hlediska průměrného platu, který dnes je ve školství, tak rozhodně o dobré motivaci hovořit nemůžeme. Jeden z nástrojů, který vláda má k dispozici, je samozřejmě otázka tarifních platů, to znamená platového tarifu, tarifní tabulky. Vláda může rozhodnout o změnách této tarifní tabulky a zvýšit tarifní platy. Je to samozřejmě nejjistější cesta, jak k zaměstnancům ve školství tyto finanční prostředky dostat. My jsme se snažili v uplynulých dvou letech o zvýšení tarifních platů pro všechny pracovníky, kteří ve školství působí, to znamená jak pro pedagogy, tak i pro ty, kteří pracují v těch dalších profesích. Tady máme poměrně značný problém. A my musíme dát lidem ve zdravotnictví signál, že mají zůstat a že nemají odcházet. Tam si myslím, že bychom měli přidat výrazněji. Stejně tak ale si myslím, že bychom měli dát jasný signál, který se týká školství, odměňování lidí, kteří pracují ve školství, a i tam by mělo dojít k výraznějšímu nárůstu. Chci potvrdit, že to je jedna z důležitých priorit, o které nyní budeme jednat v rámci vládní koalice. Já budu jako předseda vlády jednoznačně podporovat návrh na to, abychom ve školství dosáhli vyššího tarifního nárůstu. Ale samozřejmě uvidíme, jak dopadne jednání na vládě.
Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Jsem velmi rád, že váš pohled je stejný jako můj a že vláda dělá konkrétní kroky, které zajišťují dostupnost vzdělání u nás v České republice. Já pevně věřím, že se o to zasadíte, aby učitelé měli platy zvýšené a aby se jim vyplatilo chodit do práce a učit naše děti. Děkuju.
Děkuju. Nebude reagovat.
Vážený pane ministře, opakovaně vás žádám o změnu systému vyřizování víz pro ukrajinské občany. To odpovědělo na dotaz Reflexu Ministerstvo zahraničí. Resort zahraničí popírá i výpovědi dalších Ukrajinců se stejnou zkušeností. S požadavkem na úhradu poskytnutého registračního kódu. Někteří zprostředkovatelé však na tuto úpravu v systému zareagovali, přizpůsobili se jí a i nadále informační systém VISAPOINT zneužívají k vlastnímu obohacení. Ukrajinci nakonec raději zaplatí prostředníkům. Pane ministře, žádám vás, abyste zjednal nápravu.
Vážený pane ministře, z podnětu Rady vlády pro lidská práva má být sjednocena ústavní péče pro ohrožené děti pod MPSV a má být omezena možnost umisťování dětí. Přestože bychom si všichni přáli, aby všechny děti vyrůstaly v rodině, řada z nich zůstává z různých důvodů v ústavní péči. Proto mám obavy, co s těmito dětmi bude, pokud jde o sjednocení pod jeden resort. Současná roztříštěnost do tří resortů, Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Ministerstva školství, zde má své opodstatnění vzhledem k věku a k různým potřebám dětí. Proto proti návrhu vlády protestují odborníci, pediatrické společnosti, odborné asociace a lidé z praxe. Chci se proto zeptat, zda budete brát v potaz tyto názory opřené o letitou zkušenost, praxi a odbornost. Dále, jak se stavíte k sjednocení pod jeden resort a ke stanovení hranice. A nakonec, kam neumístěné děti z dětských center půjdou.
Většinou dvouproudá silnice kapacitně nestačí, je dlouhodobě přetížená, často na ní dochází k nehodám. Naposledy to byl školní autobus s dětmi, který se převrátil na cestě do Prahy. Současné opravy prodlužují cestu do práce ze sociálně ohroženého regionu až o desítky minut. Opravy, které začaly v únoru letošního roku, mají pokračovat až do podzimu. Předpokládám, že příští rok bude opět čtyřpruh uzavřen, aby byly opraveny díry, který vznikly v letošním roce. Nazval bych to takovým perpetuum mobile ministra Ťoka.
Prosím, pane ministře. Kdo za to může?
V letošním roce bude zajištěna dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a ověřovací stanovisko k EIA. Stavba D7 Louny, zkapacitnění - zde je stanovisko EIA dle starého zákona 244, bude nezbytné opakovat proces EIA. Stavba D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu - bude se aktualizovat dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti a ověřovací stanovisko EIA. V současné době probíhá vypořádání připomínek. Materiál bude do konce dubna předložen k projednání ve vládě. Dokumentace EIA bude vycházet z aktuálního stupně projektové dokumentace. Pouze se popíší dříve zvažované varianty a odůvodní se výběr k té překládané... posouzení s ohledem na parametry životního prostředí. Z důvodu opakování procesu EIA nebudou z OPD 2014 až 2020 realokovány prostředky do jiných operačních programů, neboť
Děkuji. Chci poděkovat, pane předsedající, vaším prostřednictvím paní kolegyni Adamové za tento dotaz a určitě to vnímám. Je to velmi důležitý postřeh a rozhodně je to věc, kterou s vedením Národního památkového ústavu budeme konzultovat. Zpřístupněné státní památkové objekty, zejména hrady a zámky, spravuje, jak jsem už uvedl, Národní památkový ústav, což je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury. Jednou ze základních priorit Národního památkového ústavu je umožnit návštěvu těchto objektů co nejširšímu okruhu návštěvníků, zejména pak znevýhodněným skupinám občanů. Držitelům průkazu ZTP do dovršení 18 let, ZTPP a průvodcům ZTPP bez omezení. Dále držitelům karet ICOM a ICOMOS, Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogickému doprovodu a dozoru organizovaných skupin dětí v maximálním počtu dvou osob na jednu skupinu nebo také novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu. Snížené vstupné je poskytováno dětem ve věku od 6 do 15 let, studentům ve věku od 15 do 26 let a držitelům průkazu Fondu ohrožených dětí, seniorům po dovršení věku 65 let a držitelům průkazu ZTPP. Pro rodiny s dětmi je na základních okruzích památkových objektů zřízeno tzv. rodinné vstupné, poskytováno je také skupinové vstupné pro skupinu od 20 a více osobách. Dále Národní památkový ústav nabízí věrnostní slevy, realizuje věrnostní program, k němuž se připojilo celkem 130 hradů, zámků, klášterů, historických pivovarů a dalších památek státních, městských i soukromých. Princip věrnostního programu je ten, že za pět vstupenek může každý návštěvník získat šestý vstup zdarma.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Nicméně jeho jednání s památkovým ústavem nejen já budeme jistě bedlivě sledovat. Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí ve věci rozpočtového určení daní.
Vážený pane ministře, rozpočtové určení daní je tématem, jemuž jsme se v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období věnovali, a věnovali jsme tomuto tématu hodně času. A já předpokládám, že se mu ještě budeme v hojné míře věnovat. Ráda bych se zeptala na to, jak tato vláda nahlíží na tento návrh a kdy a zda jej předloží Poslanecké sněmovně k projednání. Děkuji za písemnou odpověď.
Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, vážená paní ministryně, často zde na plénu zaznívá kritika na zpoždění výstavby především dopravní infrastruktury, a to z důvodu posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Koordinace stavebních úřadů obecných i speciálních, jeden závěrečný dokument, odvolávat se vůči němu by bylo možné pouze jednou. V jakém stavu přípravy je nový stavební zákon a kdy bude předložen k projednání Poslanecké sněmovně?
Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.
Jak jsem již uvedla v interpelaci na pana premiéra, tuto snahu jsme zaznamenali u paní ministryně Marksové a bohužel jsem zjistila, že tato snaha přešla legislativní iniciativou na váš resort.

Chybí nám především pěstouni dlouhodobí. Vážený pane ministře, oháníte se různými analýzami neziskových organizací, ale byl se někdo z vašeho resortu podívat v kojeneckých ústavech a dětských domovech?

Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, materiál, na který je v interpelaci odkazováno, tak je podnět Rady vlády pro lidská práva připravený z iniciativy jejího výboru pro práva dítěte.
Nechci vás do toho zaplétat, protože stejně byste to na první pohled nikdo nepochopili.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Pan poslanec Korte se na mě obrátil se svou písemnou interpelací. To je první poznámka. Druhá poznámka. To prostě nemohu a byl bych samozřejmě okamžitě obviněn z toho, že porušuji zákony a že nerespektuji příslušný režim, ve kterém tyto zprávy byly poskytnuty. V případě, že na základě těchto zpráv usoudím, že je důležité, aby tyto zprávy byly adresovány jiným členům vlády, tak se o to snažím, aby byly adresovány i jiným členům vlády. Za ty více než dva roky si nevzpomínám na to, že by zde byl jakýkoliv problém z hlediska úniku těchto informací, které jako předseda vlády v těchto zprávách dostávám. To znamená, ten režim je striktní, je plně v souladu se zákonem. A druhá věc, která se změnila oproti minulosti, je, že ty zprávy tam někde nežloutnou v archívu, ale snažím se, aby se vláda jimi aktivně zabývala, aby členové vlády na ně reagovali a aby orgány činné v trestním řízení v případě, že tam je nějaká závažná indicie a neučiní tak příslušná služba, tak aby na to upozorňoval i Úřad vlády. A nyní tedy k otázkám, které se týkají vztahů České republiky a Číny. Zahrnuje oblast ekonomickou, zahrnuje oblast diplomatickou, kulturní, bezpečnostní, ale samozřejmě i obecně politickou. Myslím, že je také naprosto zřejmé, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie a podílí se na koordinované zahraniční politice Evropské unie. Je také naprosto zřejmé, že Česká republika je členem Severoatlantické aliance a podílíme se na koordinovaných aktivitách Severoatlantické aliance. Právě tímto naším členstvím v Evropské unii a v NATO je definována naše zahraniční a bezpečnostní politika a jsou také definovány elementární standardy naší zahraniční a bezpečnostní politiky včetně hodnot, které v rámci západního demokratického společenství hájíme. To se ale nevylučuje s tím, abychom rozvíjeli vztahy s Čínskou lidovou republikou v tom širokém spektru, které jsem popsal, a nevylučuje se to jak u České republiky, tak se to nevylučuje ani u našich sousedů, ať už je to Polsko, nebo je to třeba Slovensko, nebo je to třeba Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie. To nebyla moje vláda ani minulá sociálně demokratická vláda. Byla to pravicová vláda, která ty slevy zrušila s argumentem, že potřebuje peníze do státního rozpočtu. Čili mně připadá teď trošku pokrytecké, když přichází konkrétně teď Občanská demokratická strana a říká - my to těm živnostníkům vrátíme. Vůbec bychom jim to nemuseli vracet, kdyby tehdy pravicová vláda ty slevy nezrušila. A současně je potřeba jasně říci, že pokud jde o odvody na sociální a zdravotní pojištění, tak živnostníci v průměru odvádějí méně než zaměstnanci. V tom spočívá výrazná preference, kterou už dnes mají z hlediska odvodů do veřejných rozpočtů.
A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana premiéra ve věci respektování rozhodnutí soudu.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Samozřejmě tady asi nemusím připomínat zrovna vám, o čem v tomto sporu šlo a jak se vyvíjel. Nicméně soud rozhodl zcela jasně. Bylo pouze na sociální demokracii, jaké podmínky ve smlouvě s advokátem stanoví a podepíše. Stanovená odměna odpovídala platným zákonům a bývá běžně užívaná. ČSSD totiž zaplatila Altnerovi v roce 2000 jen část odměny, a to 17 mil. korun. Zbytek odměny dala do úschovy. Ačkoliv se dlužná částka vyšplhala do závratných výšin, ČSSD musí jako každý jiný subjekt nebo jedinec v tomto státě respektovat pravomocný rozsudek soudu. Nejde mi tedy vůbec o to, s kým byl váš soud veden, vůbec nechci ani být obhájcem pana Altnera. Jde mi o výsledek tohoto soudního sporu a šlo by mi o něj, i kdyby byl veden s kýmkoli jiným, pokud by výsledkem byl stejný postoj ČSSD, jaký zastáváte k tomuto soudnímu rozhodnutí.
My tady čelíme rozhodnutí soudu, které je do značné míry bezprecedentní a které ukládá sociální demokracii, aby platila za služby, které nikdy nedostala. To je ten velký problém, který tady je. Samozřejmě uznávám, kdybychom si od pana Altnera půjčili peníze, tak je nesporné, že bychom tyto peníze měli vrátit. Čili není pravda, že by sociální demokracie panu Altnerovi nic nezaplatila. Zaplatili jsme mu tehdy přes 50 mil. korun, to v roce 2000 byla výrazná finanční částka. Není naší vinou, že o velkou část této částky se pan Altner dodnes soudí s dalšími dvěma advokáty, které si na tuto věc zjednal. Tyto jeho nároky neuznala a ve všech případech s výjimkou tohoto jediného byl Altner u soudu neúspěšný. Jenom připomínám, že před deseti lety požadoval za své služby po České straně sociálně demokratické dokonce 20 mld. korun. Sociální demokracie bude postupovat v souladu se zákony České republiky. Podali jsme dovolání k Nejvyššímu soudu. V této chvíli uspokojujeme exekuční příkazy od věřitelů bývalého advokáta Altnera. Na nás se totiž obrátily subjekty, kterým bývalý advokát Altner dluží finanční prostředky. A v této situaci sociální demokracie musí postupovat tímto způsobem. Tím také budeme vyhovovat usnesení soudu, neboť budeme postupně tyto nároky platit, a tím se také snižuje pohledávka bývalého advokáta Altnera vůči sociální demokracii. To je tedy postup, který volíme. Je to postup v souladu se zákony České republiky. A musím říci, že bych nepřál nikomu, aby se dostal do této situace, kdy je konfrontován s takto zjevně nespravedlivými soudními rozhodnutími a nespravedlivým postupem, s jakým je nyní konfrontována sociální demokracie.
Paní poslankyně chce položit doplňující otázku.
Děkuji za slovo. Já se tedy zeptám velmi stručně. Pane premiére, věříte v to, že soudy v České republice jsou funkční a nezávislé?
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Já chci věřit v to, že soudy jsou nezávislé. Ani Poslanecká sněmovna ani vláda ani jakékoli privátní nebo jiné politické zájmy. To je samozřejmě páteř demokratického právního státu. Ale to neznamená, pokud věřím v nezávislou justici, že nemohu polemizovat s konkrétními rozhodnutími konkrétních soudních senátů nebo konkrétních soudců v rámci procesu nalézání práva. A znovu zdůrazňuji, v tomto sporu, který je silně medializován, nejsme na konci tohoto soudního sporu. Jsme v procesu rozhodování. A je jenom na nich, jestli se rozhodnou tato práva využít, či nikoliv.
Nepřipadá vám těch zrušených tendrů v souvislosti s vaším ministerstvem už trochu příliš? Obojí zrušení se odehrálo na základě celkem triviálních chyb. Dle některých informací v tuto chvíli ministerstvo obchází tendr na poradce k mýtu sekáním této zakázky na zakázky malého rozsahu, což se bojím, že už by mohlo mít i daleko vážnější konsekvence. Celkově tedy se ptám: jste spokojen s kvalitou veřejného zadávání vaším ministerstvem? Děkuji za odpověď.
Děkuji panu poslanci.
Já jsem jenom zdůvodňoval, proč tuhle studii musím udělat. My chceme tento projekt udělat a jsem přesvědčen o tom, že jsme ho připravili dobře, že nám vyšla studie, která potvrzuje realizovatelnost tohoto projektu. Vláda tento projekt odsouhlasila a my jsme vypsali soutěž na poradce. Soutěž na poradce byla podle mého názoru a podle všech posudků, které máme, vypsána správně. My prostě s péčí řádného hospodáře trváme na tom, že ten, kdo nám bude radit, nám radit umí a že má za sebou nějakou zkušenost. Není pravda, že by neexistovaly české subjekty, které umí a mohou v této věci radit. Samozřejmě očekává se, že to budou nějaká mezinárodní konsorcia právnických firem a zkušených poradců. Důvod, proč nepravomocným rozhodnutím 5. dubna ÚOHS zrušil tuto soutěž... Co se týče vaší druhé otázky, já jsem přesvědčen, že převážná většina našich soutěží je vypsána v souladu se zákonem a správně. Já prostě nechci vypsat projekt PPP, který bude za nejnižší cenu vyhrávat typická česká právní společnost, abychom potom skončili tím, že ten projekt prostě neuděláme. V tom případě si radši zopakuji soutěž na poradce, tak abychom vyhověli těm podmínkám a abychom měli kvalitního poradce, aby ten projekt dopadl tak, jak má.
Pan poslanec nemá doplňující otázku. Pokročíme k desáté interpelaci.
Dobrý den, vážený pane nepřítomný ministře. Dle mých informací státní podnik Lesy České republiky udělil těžařským firmám pokuty za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Kůrovec teď masivně napadá nevhodné smrkové monokultury oslabené suchem. Na některých místech ale dle mých informací přispěly ke kůrovcové kalamitě svým nekonáním také těžařské firmy. Nabízí se jednoduchá úvaha, kterou se těžaři řídí. Čím více bude kůrovce, tím více mohou těžit a tím více získají dřeva z veřejných lesů. Pane ministře, jakým těžařským firmám, kde a v jaké výši byly uděleny pokuty za to, že nechaly šířit kůrovce? Chtěl bych vás dále požádat o informaci, jakým smluvním partnerům, kteří provádějí lesnické činnosti v lesích, udělily Lesy České republiky pokutu za to, že nezpracovaly včas kůrovcem napadené stromy v období od roku 2013 do konce roku 2016, v jaké výši pokuty byly, na kterých smluvních územních jednotkách a za kolik kubíků včas nezpracovaných kůrovcem napadených stromů. Dále vás žádám o informaci, jak tyto pokuty Lesy České republiky vymáhaly a kolik bylo k dnešnímu dni zaplaceno, případně jaké jsou důvody k tomu, že některé dosud zaplacené nebyly nebo nebyly zaplacené v plné výši, respektive byly prominuté. Vážený pane ministře, uvědomujete si, že se tady zřejmě nastartoval výborný byznys, kdy se nechá rozšířit kůrovec, aby následně firmy mohly více těžit a získat více dřeva z veřejných lesů? Děkuji vám za odpověď.
Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně. Bude interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci Policejní akademie.